Zahajuji tedy hlasování o navržené proceduře. Kdo je pro navrženou proceduru? Prosím, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování. Tyto návrhy byly přijaty. Není třeba.
Výborně, děkuji. Tady výbor nezaujal žádné stanovisko, protože jsme to na výboru neprobrali.
Přesně tak. Máte tam mikrofon, prosím. Nesouhlasné. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Můžeme přikročit tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování.
Děkuji.
A nyní se hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová.
Navrhuji - i po projednání se zástupci koalice - navrhuji přerušení této schůze až do projednání v grémiu.
Oba dva se tam shodli na tom zastropování. Ale opravdu to tam řekl, pane ministře, já jsem se na to koukala. Takže to je jedna věc.
Také děkuji.
To je vlastně velmi krátká doba.
A nyní s přednostním právem pan místopředseda Skopeček.
Já bych chtěl zareagovat na paní poslankyni Peštovou. Považuju za přirozené, že se v tom můžeme v rámci koalice lišit.
Děkuji a nyní opět faktické, a sice pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Aleš Juchelka.
To znamená, ti všichni ostatní to chtějí.
Samozřejmě že to nikdo nedodržuje, protože to jde proti Evropské komisi. Nicméně kdyby se to začalo nepřimíchávat, ta biosložka, do pohonných hmot, tak to stojí 13 miliard korun. A ta ropa se bere odkud? Nebo odkudkoliv samozřejmě odjinud. Takže zhruba tady toto.
Uvědomte si také jednu věc. Bavíme se o plynu a o ropě, ale to není jenom energie. Ropa, to není jenom benzin a nafta. To je také petrochemie a s tím související materiálová nouze, která přijde v oblasti výroby plastů a podobně.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Brabec.
Děkuji za slovo. Upřímně řečeno, šetří asi každý z nás v této situaci. Takže to přece není žádná zásluha vlády. To by nebyla zásluha ani naší vlády, není to zásluha ani této vlády. Tak nevím, jestli také členové české vlády nám to...
Vracíme se do obecné rozpravy. S přednostním právem je přihlášen pan předseda klubu Pirátů Michálek.
Především bych chtěl poděkovat panu ministrovi, jeho týmu čili zejména sekci pana náměstka Neděly, svému kolegovi, náměstku panu Třešňákovi, že připravili tento návrh, který je skutečnou pomocí s drahými energiemi. Prvním řešením, se kterým jsme přišli, byl v únoru tohoto roku bonus na energie. To jsme měli takovýto šek. Tehdy to bylo ještě 800 korun. Od té doby bohužel zdražování pokračovalo, takže dneska už by ta částka na tom šeku byla vyšší. To řešení je férové a pomáhá i střední třídě a širokým vrstvám obyvatelstva. Já se chci zeptat, kolik takových schůzek s panem ministrem Síkelou jste iniciovali?
Takže já si myslím, že tohle je téma, které bychom tady měli více zdůraznit, více nasvítit a více ho i podpořit.
Nyní opětovně s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová.
Musím zareagovat na pana poslance Kučeru. A jak jsem říkala, Topka zase odchází. V každém případě, prostřednictvím pana předsedajícího, kdyby tady seděl od začátku, tak by slyšel, jak pan Havlíček tu historii tady krásně zhodnotil. To znamená, začal rokem 1997, jak byly prodány rafinerie, plynovod, ČEZ a tak dále. Tak já nevím, proč tady musí furt vzývat pana Havlíčka, musí vzývat pana Babiše a potom řekne pana Vomáčku. Ale možná se zase dozvím o tom, co Babiš a Havlíček.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Foldyna. Prosím, vaše dvě minuty.
To je krásné, když mluvíte o těch plných zásobnících a naplněných zásobnících plynu. Jenom mi řekněte, kde jsou, komu patří, kdo je naplnil, a pak mi řekněte, jakou distribuční sítí, a za kolik to těm občanům dáte. Já byl včera na trhu v Děčíně. Fakt, já bych vám přál, abyste slyšeli, co všechno říkají ti lidi. Určitě byste to pochopili. Jinak je to pohádka tisíce a jedné noci.
S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Juchelka.
Děkuji moc, pane předsedající. Opoziční okénko... Já bych rád, aby tady vystupovali i koaliční poslanci, aby nám také řekli svůj názor na projednávání tohoto zákona, na to, jak to bylo rychlé, nebo naopak, jak to bylo pomalé. Podporu navrhují samozřejmě ministři, my navrhujeme jako opozice různé varianty. To je jenom nabídka, na kterou musíte nějak reagovat. V tuto chvíli na ni reagujete tak, že jste před pár hodinami tady dali velikánskou materii energetického zákona s pěti pozměňovacími návrhy, kterou si žádný z těchto poslanců, kteří tady sedí, nemohl nastudovat. Během covidu se to zvládlo.
Respektuji to, že mnozí z vás nazývají ten návrh paskvilem a že zřejmě pro mnohé z vás moje odbornost a kompetence nejsou dostatečně přesvědčivé. Utěšuji se tím, že v minulosti byly dostatečně přesvědčivé pro amerického regulátora, hongkongského, londýnského, Evropskou centrální banku, regulátory v řadě zemí Evropské unie, stejně jako pro vlády řady zemí. Já si dovoluji upozornit na to, že jsem ministrem průmyslu a obchodu a že jsem připravil legislativní nástroj, který umožní vládě České republiky pružně reagovat na situaci tak, jak se bude dále vyvíjet. Takže říkat, že nikdo neví, co bylo vlastně těm klientům přislíbeno, je minimálně zavádějící. Já ty částky považuji za částky, které jsou přislíbeny a které jsou z mého pohledu v tuto chvíli ty minimální. To je první komentář. My s ním přicházíme naprosto cíleně, protože to považujeme za ten nejvhodnější moment, kdy jsme s tím mohli přijít, který nám ještě do budoucna nechává prostor reagovat i dále. Pokud se jedná o ty pozměňovací návrhy, chci se touhle cestou omluvit všem, kteří tomu diskomfortu byli vystaveni. To znamená, pokud došlo k tomu, že je můj tým doručil pozdě, tak se za to omlouvám. Informace, které jsem měl, byly takové, že byly s některými členy hospodářského výboru průběžně konzultovány. Zaznělo tady mnoho dotazů na to, jak to bude dál s plynem, jak vlastně zacházet s těmi zásobníky, s jakými zásobníky, komu patří. V některých zdrojích energie, jako třeba elektřina, máme tu výhodu, že jsme vlastně soběstační a že dodáváme elektrickou energii i do některých zemí, které vývoz energií včerejškem nebo dneškem omezily. To znamená, máme tu výhodu, že jsme schopni některé naše sousedy elektrickou energií zásobovat. Přijali jsme celou řadu legislativních opatření, z nichž ta poslední část přichází i v rámci toho pozměňovacího návrhu. Díky těmto opatřením se nám bez toho, abychom byli vlastníky infrastruktury, podařilo nakoupit plyn do státních hmotných rezerv. Někdo tady mluví o tom, že Německo nakupovalo za 4 eura. Nevím, rád bych ten kontrakt viděl, protože pokud je to pravda, tak je to něco, co mi připadá téměř nereálné. My jsme nakupovali v ten nejvhodnější moment, který v té době byl na trhu k dispozici.
Je to poměrně jednoduché procesování pro konečného zákazníka, je to částečná úleva rostoucích nákladů. Proto navrhuji do té transpoziční - asi by to bylo nejlépe - novely energetického zákona vložit odkaz na zranitelnost. Navíc tento pojem chybí v české legislativě, takže odkaz na něj lze následně využít při tvorbě nařízení vlády. Pro úsporný tarif nebude probíhat žádné testování, není to testovací dávka. Takže já věřím, že nový energetický zákon bude komplexní, bude jednoznačný a bude obsahovat i odkaz na zranitelnost.
Také děkuji a nyní je řádně přihlášen pan poslanec Roman Kubíček, připravit se může pan poslanec Václav Král.
Dámy a pánové, já už nebudu tak dlouhý. Takže bych poprosil pana ministra, jestli by připravil, nebo jestli má vůbec už myšlenku na přípravu tohoto zákona. Pak se mě ptali novináři na náhradu plynu a začali používat elektřinu. To není pravda. Ti lidé to poznají hned a nějakou formou fungují. Někde to tak nebude. Bohužel, teď jsme dostali ty pozměňovací návrhy pozdě. Já jsem si to nějakým způsobem prošel, ale nešel jsem do hloubky a nemám k tomu žádnou právní analýzu, zda je to dokonalé, ale to doufám, že by napravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a jejich legislativní právníci. Je to tedy trošku nedostatečné, protože my bychom si mysleli, že bychom potřebovali toho času daleko více. A já vám děkuji za pozornost.
Já se omlouvám, musím opravdu měřit každému stejně. Nyní přišel čas na faktickou poznámku pana poslance Aleše Juchelky, poté se připraví pan poslanec Marek Novák. Prosím, dvě minuty, a velmi prosím o dodržování.
Děkuji, a už jsou tři sekundy pryč. A doufám, že nestane se to, že se tady uzavře rozprava a vy v závěrečném slově nás tady budete pérovat a odpovídat nám na naše dotazy. To bych skutečně nerad a předjímám to, protože takovýto nešvar někteří ministři vládní koalice mají. Tady je vidět, že Piráti ty různé názory mají, nicméně vy je říkáte prostřednictvím médií všem občanům. To znamená, co si má on z toho vybrat? Má si vybrat názor pana náměstka Třešňáka? Nebo si má vybrat názor jeho nadřízeného, pana ministra Síkely? To je celé. Máme tady pět pozměňovacích návrhů a velkou materii jedné velké novely energetického zákona. Já se nebojím říct, že to je zákon tohoto roku, který má rozpustit mezi občany a podnikatele 66 miliard, a myslím si, že minimálně v koalici by měl na to být jednotný pohled, jednotný názor, protože pokud já jsem tady toto nečetl a nikdo tady z těchto poslanců, tak potom byste měli říkat jednotně to, na čem jste se nějakým způsobem dohodli.
Jen velmi krátce k ctěnému kolegovi Skopečkovi, vaším prostřednictvím, paní předsedající. Rozumím tomu, že vy s ním nesouhlasíte, ale já si za ním stojím. Můžeme se tady o tom slově bavit klidně pět hodin, mi to jedno. Já si myslím, že ne, ale tím, že podpoříme firmy, nemá to cenu, jistě, tím, že podpoříme firmy, možná ano. Ale na druhou stranu přece - kdo ty ceny zvyšuje? Co tu cenu vlastně zvyšuje? Chápu to, ale já si stojím za tím, že tím, že podpoříme firmy, rozhodně více neroztočíme inflační spirálu.
No, já musím trošku navázat. Není to úplně k tématu, je to... Víte, já jsem dneska otevřela Twitter a náš europoslanec Martin Hlaváček tam dal video, takže jsem si mohla udělat vlastní obrázek. Právo veta - jenom pro vás - to je prostě v otázkách daňových, rozpočtových, bezpečnostních, že každá země z 27 může říct ne. A pak řekl: Ještě jsme o tom nediskutovali. No, to přece není vůbec k diskusi! Nebo my chceme, aby nás válcovali? Aby si to rozhodla většina a Česká republika neměla možnost prosazovat svoje zájmy? Čili jenom tak, já nevím, jestli tam působí nějaký genius loci, ale byla jsem z toho tedy velmi, velmi překvapená. Tak jenom, abychom...
A nyní poslední z této řady, nebo s přednostním? S faktickou a pan místopředseda Jan Skopeček.
Takže pokud k tomu vyzýváte pana ministra průmyslu, je trošku zvláštní, že jste tu čtyři roky seděl, ale moc jste k tomu nemotivoval svoji stranickou kolegyni. Co se týče těch rozdílů, že je vám divné, že jinak mluví Pirát, jinak mluvím já. No, jsou to prostě různé názory z různých stran v jedné koalici. My si dobře pamatujeme, jakým způsobem fungovala koalice hnutí ANO a ČSSD. Jestli máte pocit, že jste byli nějaká jednotná vláda, kde nezazněl jiný odstín na nějakou věc a názor, tak já si pamatuji poměrně řežbu uvnitř vaší koalice, a to jste byly dvě politické strany. A ke kolegovi.
Děkuji i za dodržení času. A nyní tedy to vyvolalo další řadu faktických. Jako první je nyní na řadě pan poslanec Aleš Juchelka, poté paní poslankyně Berenika Peštová a poslední zatím pan poslanec Králíček.
Děkuji moc, děkuji za upozornění. To je ten druhý bod. A samozřejmě, že prosím i doufám budoucí ministryni financí paní Schillerovou, aby už neopakovala to, že bude vystupovat a odpovídat v závěrečných slovech, ale že bude také diskutovat s budoucí opozicí.
Ale cílem je opravdu podpořit ty zákazníky...
Musím měřit všem stejně. Prosím pana poslance Juchelku, který je přihlášený na své dvě minuty. A máme samozřejmě stále ještě otevřenu obecnou rozpravu, takže tu rozpravu můžeme dále vést. Děkuji a předpokládám, že se pan ministr hlásí klasicky s přednostním právem bez časového omezení.
I mně se někdy stává, že se přeřeknu, takže se za to omlouvám. Samozřejmě, platí to, co jsme řekli na začátku.
Prosím. Děkuji a nyní se opět rozhlížím po sále a už skutečně nevnímám žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Tím bychom vypořádali zatím došlé omluvy. A já tedy mohu v rámci podrobné rozpravy předat slovo panu místopředsedovi Karlu Havlíčkovi, prosím.
Děkuji ještě jednou. Podotýkám, možného zastropování cen. Chceme zavést možnost vyhlášení stavu energetické krize, což by vyhlašoval Energetický regulační úřad, v důsledku čehož by následně MPO mohlo začít stanovovat výši cen v elektroenergetice. Neznamená, že tak učiní, je to o tom, že to může využít. Zavádí se tedy, jak už jsem říkal, stav energetické krize. Stav energetické krize by vyhlašoval Energetický regulační úřad a během tohoto stavu se neuplatní běžná regulace cen energií, ale právě Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo možnost ceny regulovat dle potřeby. Domnívám se, že to je praktický návrh, který bude možné aplikovat podobně, jako aplikují v jiných zemích, kde už zastropovali, a jsem přesvědčen, že všechny další země se k tomu budou postupně přihlašovat rovněž, respektive že budou zastropovávat.
Pana ministra nevnímám zájem, ani pana zpravodaje. Opět nemáme nyní nic hlasovatelného a já mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu.
Pak máme zde návrh pana místopředsedy Havlíčka, který můžeme hlasovat také, objasnil ho úplně jasně, nic na tom není. Pak návrh zákona jako celku a pak doprovodné usnesení, které tady dal pan kolega Feranec.
Je tedy zahájena rozprava ve třetím čtení, pokud je zájem? Nevnímám žádnou přihlášku, čili tímto rozpravu končím.
Já si myslím, že jsem jak jazykově, tak odborně dostatečně vybaven na to, abych uměl vysvětlit smysl transformační podpory. Můj závěr z toho je, že tak, jak byla naformulována, je nenotifikovatelná, ale že je možno vyjednat s Evropskou komisí nějakou změnu, která by zřejmě mohla - a já nechci nic slibovat, já jsem ve svých slibech vždycky velmi střídmý - která by mohla snad projít. A takto jsem byl informován, že zněly dohody. Bude zohledněna v konečných cenách pro zákazníky a částečně na přímou pomoc. My jsme původně mysleli, že zatím schválíme to, co je připraveno. Tento příspěvek bude určen pro subjekty, které mají uzavřené smlouvy na dodávky energií do těchto kotelen, to znamená společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva, případně jiné subjekty. Distributor pak předává tento údaj dále operátorovi trhu a ten obchodníkům a příspěvek se dále rozpočítává na jednotlivé byty podle stávajícího zákona a bude započítán jako mimořádná záloha na služby. On říká, že každý člověk si na základě svého kognitivního vývoje musí postupně přejít jednotlivými stadii morálky. Já jsem z té dnešní diskuse měl někdy pocit, že někteří se nedostanou ani do toho čtvrtého.
Jsme stále v obecné rozpravě a s faktickou se přihlásila paní poslankyně Berenika Peštová.
Ke konci roku nebo...? To mi určitě odpovíte na mikrofon, kdy ta notifikace byla nebo kdy předpokládáte, že byste tu notifikaci mohli obdržet? Já si myslím, že jsem tady vedla věcnou diskusi.
Děkuji za dodržení času.
Já jsem, paní kolegyně, vůbec nemyslel na vás. A co se týká té notifikace. V tuto chvíli je to opravdu na tom, že Evropská komise chtěla v té podobě, jak to bylo podáno, ten návrh zamítnout.
Memorandum na dalším výboru doporučím zrušit, protože je zbytečné, žádná spolupráce se nekoná.